V době mimořádného stavu získá ministerstvo oprávnění vydávat individuální rozhodnutí, prostřednictvím kterých bude moci rozhodovat o výjimkách ze zákonných povinností. Stát tak získá větší pravomoci zaměřovat dodávky plynu na vybrané segmenty průmyslu nebo služeb a také pravomoci v oblasti využívání zásobníků plynu pro tento účel. Aktuální vyhláška je určena na krátkodobý výpadek plynu, to znamená takový výpadek, který je způsoben nějakou katastrofou nebo technologickou odstávkou anebo nějakou místní poruchou. Jde vlastně o tabulku, podle které se při omezování dodávek plynu postupuje mechanicky. V současné energetické válce ale tabulka a mechanický postup nestačí. Dám příklad. Preferujeme jen částečně omezit dodávky do některých podniků tak, abychom se vyhnuli celkovému vypínání. Možností bude i jemné omezování dodávek do domácností tak, abychom si mohli dovolit ponechat části průmyslu částečně v chodu. Chci opět zdůraznit to slovo "jemné". Energetická válka ze strany Ruska je vedena velmi chytře, a proto i náš postup musí být chytrý a musí být flexibilní. Máme přibližně spočítáno, jaký dopad by mělo na spotřebu plynu které omezování dodávek. Chci zopakovat, že jde o airbag, který chceme spustit v ten pravý čas. Současná situace zatím z naší strany nevyžaduje přistupovat k vyhlašování jednotlivých regulačních stupňů, naopak by to bylo kontraproduktivní, protože by například nebyla možná výměna nebo půjčování si plynu mezi jednotlivými subjekty.
A jak ten krizový plán vypadá?
Děkuji za dodržení času. Nejdříve je to pan poslanec Sládeček a pak se připraví paní poslankyně Ožanová.
Děkuji, vážená paní předsedkyně. Tato novela má být reakci na enormní růst cen energií, který vláda konečně začíná plošně řešit, alespoň pro domácnosti. Vysoké ceny energií nezvládnou platit nejen domácnosti s nízkými příjmy, ale ani střední třída, živnostníci a velká část podnikatelů. Ve výrobě elektrické energie jsme přitom jednou z mála zemí, která je soběstačná. Vámi navrhovaná dotace není dostatečná. Manévrovací prostor vlády je velký. Nyní tyto daně vynášejí státu mnohem více než dříve, mnohem více, než pan ministr Stanjura plánoval, a to právě díky enormnímu růstu cen energií. Dále byste měli snížit poplatek za distribuci, vystoupit ze systému emisních povolenek, abyste podpořili i české podnikatele a české firmy. Najednou se neodvoláváte na tržní podmínky nebo na jednotný evropský trh s elektřinou a pravidla hospodářské soutěže. V novele energetického zákona jsem se vůbec nedočetl, jak pomůžete českým podnikatelům a českým firmám. I přesto, že tato novela přichází pozdě a přináší pro naše občany nedostatečné řešení kritické situace, tak ji klub SPD podpoří. Děkuji za pozornost.
Nyní je přihlášená paní poslankyně Ožanová a následuje pan poslanec Stržínek.
Děkuji, vážená paní předsedající. První věc, která mě zarazila. V průběhu hospodářského výboru jsem se dozvěděla, že hospodářský výbor, který bývá pravidelně streamován, streamován není. Já si dovolím přečíst ze zápisu, co jsem k tomu tehdy říkala: "Zuzana Ožanová zastává názor, že na spolupráci není třeba memorandum, pokud je spolupráce chtěná. Nevidí důvod ke schvalování memoranda." I vlastní kolega, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně, kolega Kubíček, říkal, že se mnou nesouhlasí, že je to všechno v pořádku, a pan ministr Síkela oznámil, že ze své strany to bere jako závazek, který je stvrzen vlastním podpisem, a vnímá to nad rámec běžného závazku. Tolik k memorandu.
Další věc je, vy jste součástí organizovaného zločinu. Fuj, je to hnus!
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tři, čtyři měsíce minimálně už to tady mělo být. Už jsme na tom mohli pracovat, ale taky, mohli jsme na tom pracovat ve standardním režimu. Mohli jsme se do toho zapojit všichni, tak jak jsme všichni tu spolupráci ministerstvu nabízeli. To, co tady máme, je z mého pohledu skutečně paskvil, který ale aspoň trochu uleví našim občanům. Jeho složitost asi nejspíš zaskočila i ty, kteří ten návrh připravili, následně to doladili. U spousty aspektů podpory nebylo jasné, jak vlastně přesně bude probíhat. Lidé sami nejspíše by potřebovali poradce, aby věděli vlastně, jaké té podpory se jim dostane. Skutečně musím vyjádřit své znepokojení, jak celý ten návrh vznikal až do té své finální podoby, kterou dnes máme schvalovat. Po předložení návrhu zákona, který byl v tom velmi krátkém mezirezortním připomínkovém řízení vlastně téměř rozprášen desítkami námitek, jste nám poslancům předložili pět pozměňovacích návrhů pár hodin před schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně. Nezlobte se na mě, pane ministře, ale za mě je tohle vrchol arogance. Rozumím, že máme výjimečnou situaci. Již před dvěma měsíci jsme s vámi, vážený pane ministře, udělali na půdě hospodářského výboru dohodu, a to dohodu, že ze všech politických subjektů budou zapojeni do procesu příprav zákonů a konkrétně i tohoto zákona všichni poslanci, z každého klubu zástupce. Co jste udělal? A vy jste nám to vlastně, a to nejen nám, opozičním poslancům, ale i vlastním koaličním poslancům, pane ministře, opravdu znovu ukázal záda a potvrdil, že dle vás si vše nejlépe uděláte jak? Nám jde o lidi, a i když jste nám přinesli horkou nití sešitý paskvil, narychlo ještě zalátaný pozměňovacími návrhy, přesto to vnímám jako alespoň něco, co částečně lidem pomůže, a proto jsem také připraven to podpořit. Tím však ale nemůže skončit debata o této problematice. Za vlády ANO byla provedena studie pod názvem Zranitelný zákazník a energetická chudoba. Je to vlastně řešení podpory zranitelných zákazníků a tohle vlastně ta dnešní novela postrádá. Nevím proč, pane ministře, a otázkou je, zda jste vůbec ten dokument viděl. Jediné, co by skutečně podpořilo občany, je zastropování cen, které by jim dalo jistotu. Tak vlastně začínají žít naše rodiny. Jistě vás nenechalo chladným, pane ministře, že výrazně poklesla domácí spotřeba. To se samozřejmě projeví zásadním minusem ve státní kase. A to je politika současné vlády: v první řadě vyhladovět občany, následně vyhladoví firmy, potom vyhladoví stát. Drahota se už totiž netýká pouze nízkopříjmových občanů, ale také střední vrstvy. Bylo vyhlášeno další zdražení energií. Růst cen je navíc tak prudký, že příspěvek, zvlášť pokud bude jednorázový, vůbec nic nevyřeší. ČEZ zdražil elektřinu v nejběžnějším tarifu pro domácnosti v produktu fixovaném na tři roky už od 1. července a od 1. srpna zdražuje znovu! Při takovém nárůstu cen navrhovaný příspěvek, o kterém se tady dnes bavíme, vůbec nic nevyřeší. Bude však vláda mít vůli dále našim lidem pomáhat bez toho, aby byla pod tlakem? Mně osobně je líto, ale podle mého názoru si to nemyslím. Vládě, které já už dnes - nezlobte se na mě - nevěřím ani "dobrý den". Ale podporou tohoto návrhu, mojí podporou tohoto návrhu vám vyšlu ten váš oblíbený signál, že vaše kroky budu velmi bedlivě sledovat a usilovat o to, aby se českým občanům dostávala skutečná podpora. Co, pane ministře, uděláte dál v oblasti teplárenství?
Některé z dopadů prostě vidíme dnes a denně. Nicméně jsme přesvědčeni jako vláda, že právě balíček sankcí napomáhá tomu, že se zatím Ukrajina tak úspěšně brání, a že může pomoci k tomu, aby Ukrajina v té válce nakonec zvítězila. Zatím to plnění probíhá. Tady ruská firma Gazprom sehrála stejně neblahou úlohu jako v jiných státech západní Evropy.
Navržen je pan poslanec Kohajda, který přítomen je. Návrh byl přijat.
Návrh zákona reaguje na aktuální poznatky z praxe při provádění mezinárodních sankcí a řeší nejpalčivější problémy, které při tom nastávají. v neposlední řadě ochranu informací, a to zpřesněním úprav mlčenlivosti přestupků, kdy se stanoví trestnost pokusu přestupku a zveřejňování výrokové části rozhodnutí o vybraných přestupcích. S ohledem na to, že návrh reaguje na aktuální situaci při provádění mezinárodních sankcí, není z důvodu nutnosti rychlé úpravy možné pokrýt další potřebné změny zákona o provádění mezinárodních sankcí, které by bylo vhodné zavést. Koncepční otázky či podněty z mezirezortního připomínkového řízení by měly být pokryty novelou na podzim. Nicméně tato částečná novela řeší alespoň nejaktuálnější oblasti na základě zkušeností z praxe, které zatím nejsou dostatečně legislativně řešeny.
Ještě načtu před otevřením rozpravy jednu z omluv.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, jednáme tu dnes o novele zákona o mezinárodních sankcích, což je něco, co je v dnešní mezinárodní situaci více než aktuální. Zároveň tato novela bude umožňovat právě na popud České republiky na sankční seznam Evropské unie subjekty zařazovat. V současnosti platí, že Celní správa na základě současného zákona nemá pravomoc sankcionovaný majetek zadržet.
Bez ohledu na to, čárka, na základě právní skutečnosti.
Už jste překročil, omlouvám se, děkuju za upozornění. Další, kdo se hlásí s faktickou poznámkou, je Radek Vondráček. Samozřejmě ano, jste přihlášen.
Tohle je výsledkem.
Děkuji za dodržení času a připomínám, že jsme v tuto chvíli v obecné rozpravě, kde je v tuto chvíli řádně přihlášená paní poslankyně Helena Válková. Paní poslankyně, máte slovo.
Ano, děkuji. Tento zákon mezi takovou legislativu by měl patřit a podle mého přesvědčení i patří. Já tedy jsem vždycky doufala, že tuto smutnou kapitolu už máme dávno za sebou. Fakt je, že jsem to potom na třetí čtení pochopila, a už chci vidět, jak si to budou vysvětlovat ti, kteří právnickou školu nemají. Osobně těsně před projednáním jsem zašla ještě za zpravodajem a říkala jsem: Tady k tomu asi není co říci. Bylo mi řečeno, že toto asi možné nebude právě s ohledem na těch ohrožených 180 miliard. Ale, pane ministře, nechte nám aspoň tu možnost o tom diskutovat jako právníci.
Také děkuji, paní poslankyně. Paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo. Cílem návrhu zákona je co nejrychleji splnit požadavek Evropské komise na úpravu zákona o evidenci skutečných majitelů tak, aby nemohly přetrvávat pochybnosti o správné transpozici příslušné právní úpravy Evropské unie v právním řádu České republiky. Přijetím návrhu zákona je podmíněno čerpání finančních prostředků z Národního plánu obnovy, je to zmiňovaných 180 miliard korun.
Děkuji za slovo. Hezký večer. Přeji vám hezký večer.
Děkujeme vám.
Tak my jsme si špatně předali informace s panem místopředsedou a teď vás tedy... omlouvám se.
Zadavatelům budou stanoveny nové povinnosti, které je podle názoru předkladatele možno uložit pouze zákonem. Neměla by v něm tudíž být obsažena úprava povinného pořizování stanovených komodit. Zároveň se předkladatel držel striktně požadavků vyplývajících z novely směrnice o čistých vozidlech, aniž by tyto zpřísňoval.
Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové. Nicméně musíme naplnit nějakou evropskou směrnici, je to nějaká implementace. Další věc je, protože k tomu patří určité typy plynu, LNG a vytváření určitých zásobníkových stanic, parkování, průjezdnost městem. Takže bych o to poprosil. Děkuji za slovo a to bylo vše z mé strany.
Máte slovo, pane ministře.
Jednak jako teď doháníme nějaké resty, jsme úplně na hraně. Nestaví se k tomu dvakrát moc kladně, protože ta implementace nebo respektive ta transpozice měla už být dávno hotová. Tady si nemyslím, že by to byly náklady, které by byly nad rámec. Jinak ještě ta směrnice se týká těch, řekněme, nadlimitních zakázek. A otázky infrastruktury - no tak ono budování infrastruktury a teď ještě pozor, rozlišujme. To se netýká občanů a jejich vozidel. Vy jste se ptal na ty dotace, nebo respektive já tady nemám, jaký podíl pro jakou obec, ale můžu to nechat také spočítat z nějakého kvalifikovaného odhadu, ale dívám se na, dívám se na ty jednotlivé finanční nástroje. Pro veřejný sektor je tam 600 milionů, myslím si, že to je v rámci, prostřednictvím Ministerstva životního prostřední v národním plánu obnovy.
Děkuju za odpověď, pane ministře. Všichni jsme si to říkali, že si to nedovede nikdo představit, ale budeme končit. Do té doby chceme přejít na nějaké bezemisní nebo nízkoemisní. Jako co to je? Já si koupím přece auto, pojedu k benzince, načepuji si, zaplatím, odjedu. A teď budeme vynakládat neskutečné peníze na to, aby to auto vůbec vzniklo. Aby si ho někdo koupil, tak mu na to dáme dotace. To přece není normální, tohleto.
Už to nechci hrotit, já si myslím, že to právě patří na ten výbor. Máme prázdniny a fakt se nic nestane. A paní poslankyně Peštová, prostřednictvím pana předsedajícího, se dostala už dál, ona už šla do té osobní elektromobility. Tohle o tom není. Ale všichni tady asi dobře znají, jaký je to nárok.
Děkuji a faktická poznámka už není žádná. A ptám se tedy, jestli někdo má ještě zájem vystoupit v obecné rozpravě? Nikdo, tímto tedy končím obecnou rozpravu. Táži se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo? Pane ministře? Zahajuji hlasování. Kdo je proti zamítnutí? Výsledek: zamítnuto. Pokračujeme tedy a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Pak ale návrh je tedy jaký, na jaký výbor? Dávám hlasovat. Kdo je pro tento návrh? Děkuji. Výsledek: přijato. Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu jakožto garančnímu výboru. V tuto chvíli nemáme tedy žádný další návrh pro další výbor. Kdo je pro hospodářský výbor jakožto další výbor? Kdo je proti? Výsledek byl přijat. A má někdo ještě další návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Nevidím žádný další. V tuto chvíli se budeme muset ještě vypořádat s návrhy na prodloužení lhůty. Mám zde návrh o 40 dnů, respektive o 20 dnů. Ano, poté tedy budeme hlasovat na návrh pana poslance Kubíčka o 20 dnů. Nejde hlasování? Tak nám tady něco nefunguje. A budeme hlasovat tedy znovu o prodloužení o 20 dnů.
Sečteno, podtrženo, udělali jste v tom pěkný zmatek. Systém tří pásem ve skutečnosti totiž není systémem tří pásem, ale je jich mnohem více, respektive kritérií je více. Existuje celkem devět různých kombinací příjmů a nákladů. Do kterého pásma totiž budete spadat, se nebude určovat jen podle výše příjmů, ale i podle výše výdajového paušálu. Ovšem ani to neplatí vždy. Živnostníci budou také dopředu velmi obtížně odhadovat, jaká bude výše jejich povinností vůči státu a zda se jim model paušální daně vůbec vyplatí.
Prosím.
Děkuji, paní předsedkyně. V rámci připomínkového řízení odpověď na dotaz Komory daňových poradců zněla: To je politické rozhodnutí. Věřím, že to všechno lze ještě vysvětlit a opravit, jsme v prvním čtení. Jak to tedy bude, pane ministře? Viděla jsem, že se hlásíte, takže budu ráda, když to vysvětlíte. V připomínkovém řízení bylo uvedeno, že parametr spočívající v nevracení pojistných v případě, že daň poplatníka bude rovna paušální dani v nižším pásmu, vzešel z politické dohody v rámci vládní koalice. Rozumím tomu tedy správně, že nebudeme vracet chybně odvedené finanční prostředky, protože to je politické rozhodnutí? A navíc paušální pojistné nelze na rozdíl od paušální daně z příjmu zpětně změnit do nižšího pásma v případě, že poplatník nedosáhl rozhodných příjmů pro dané pásmo v daném zdaňovacím období. O jednoduchosti tohoto systému pochybují i daňoví poradci, znova to opakuji. A teď příklady. Nevidím tam logiku, nevidím tam spravedlnost. Nechápu, kdy se z jednoduchého systému rozhodl vytvořit tuto, jak řekl jeden daňový poradce, jadernou elektrárnu. Já jsem si ten pozměňovací návrh nedávno vyhledala. Žádná pásma tam nebyla, v tom pozměňovacím návrhu. Chtěla bych říct, jsme v prvním čtení.
Pan předseda Okamura ruší svoji omluvu a pan poslanec Michal Kučera se omlouvá do konce jednacího dne a zítra z celého jednacího dne bez udání důvodu. Jediná faktická poznámka - pan... ji teď nemá zájem uplatnit, tudíž ji stahuje.
Systém je velmi jednoduchý, pár čísel. Řekněme si pár čísel. My mu nabízíme jenom dvě možnosti. Možná pro někoho, kdo začíná podnikání, tomu bych rozuměl. To jsem fakt zvědavý, jak to uděláte.